Ale klíčové je, že ten zákon nepotřebujeme. To je nejdůležitější. Paní ministryně nezareagovala na slova pana senátora o jednom bilionu korun. Já jsem myslel, že to bude klíčová polemika o tom čísle. Nepolemizovala. Takže číslo, které nám řekl pan senátor, je prostě pravdivé.
Já jsem se přihlásil s tím, aby paní docentka mohla zareagovat. Tedy dávám procedurální návrh, aby paní docentka nyní mohla vystoupit.
Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak spustím hlasování číslo 54 a zeptám se, kdo souhlasí, aby předsedkyně Národní rozpočtové rady vystoupila ještě mimo rozpravu. Zahájil jsem hlasování 54, ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Děkuji.
Velice děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já vím, že jste rozhodnuti, a nechci vás zdržovat. Víme, že nelze použít únikové klauzule. Víme to, že pro příští rok únikové klauzule nelze použít. Jednorázová mají ten charakter, že jsou omezena v čase a nejdou opakovat a jsou de facto účelová. Podle rozpočtových pravidel je navíc skutečně možno s rozpočtem pracovat na výdajové i příjmové straně ještě v srpnu. A v srpnu už budeme všichni moudřejší. Asi by ta debata byla trochu jinde. A ze zastoupení Evropské komise mám opakované dotazy, co se to u nás děje a jakým způsobem s tím zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Kdo mě zná, tak ví, že já sama bych se na evropské instituce nikdy rozhodně neobracela. A teď ještě dokončím poslední větu s tím velbloudem. Možná, že je to velbloud.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že zákon byl přijat.
Také si myslím, že by tato situace měla sloužit Ministerstvu financí k tomu, aby některé výdaje dlouhodobě přehodnotilo. Protože si myslím, že některé výdaje opravdu nejsou nutné, nejsou bezpodmínečně nutné ani dlouhodobě.
Není důležité to číslo v této chvíli, ale že vlastně vůbec nevíme, jak to číslo vzniklo. Mohli jsme klidně počkat na data za duben, květen, červen. Na začátku července bychom mohli mít výsledky rozpočtu za první pololetí. Tomu rozumím a na takovou debatu se těším, že ona přijde. A musí přijít. Dneska je to úplně zbytečný návrh zákona! Já vůbec nerozumím, proč ho tady po třech týdnech projednáváme. To je ten hlavní důvod. Že nejsme schopni kompetentně posoudit, zda to číslo je dobře, nebo špatně. Proč ho vlastně projednáváme? Ve variabilním týdnu znova projednávat novelu? Nebo na příští schůzi? To je to, co tomu návrhu vyčítám, že o tom se skutečně nedá vést normální debata. Takže proč vlastně ten rozpočet máme? Já jsem ten důvod nepochopil. Myslím si, že kdybychom tu novelu nepřijali, tak to nezastaví žádný z podpůrných programů, které jsme schválili. My to fakt nevíme. Bude i v dalších měsících. Právě proto, že ty zavřené provozovny nebudou produkovat žádné příjmy. Takže těžko o tom vést vážnou debatu. Tak paní ministryně, jako jednoduchý důvod - proč to vlastně projednáváme? Kromě toho, že chcete mít asi zářez na pažbě, že jste protlačila Poslaneckou sněmovnou další návrh zákona? Já tomu vůbec nerozumím! Tam máme politické priority. A pak argumentuje zcela falešně a zcela nefér. Vyřízeno! Nikdo to nenavrhuje! Copak někdo z vás chce snížit investice státu? Ne, paní ministryně, vyřízeno! Ne, paní ministryně! Tak s kým vlastně bojujete, o co bojujete a proč to tady máme? Nikdo nikam nejezdí. To je prostě vyřešeno. Takže o tom se nebavme. Bavme se o té byrokracii! Jak se to dělat nemá. Jediný formulář jste nenavrhla zrušit z těch, které platily před začátkem krize, abychom si rozuměli. To fakt není normální. To nikdo po vás nechce! Taková oblíbená politická pirueta - oponent to neřekl, ale já o to silněji budu říkat, že jsem proti tomu. Tak pokud máte oprávněné obavy z toho, co opozice podpoří, tak řekněte, co si myslíte, že opozice nepodpoří. Ano, některé jsme nepodpořili, ty úplně nejhorší. Některé nakonec nedopadly, což je dobře, ale naprostou většinu těch zákonů opozice podpořila jako celek. Přestože to nebylo po našem, tak jsme podpořili. Tak jako jednoduché. Ten návrh zákona je úplně k ničemu. My se prostě zdržíme, protože to nemá žádný smysl dneska měnit zákon o státním rozpočtu.
Promiňte, já nechci zdržovat, ale prostě neodolám, abych kolegovi Stanjurovi neřekl, jaký je ve vší úctě nemístný optimista. Ono i v tomhle návrhu je 4,5 miliardy, a jen co skončí omezení volného pohybu osob, tak se z toho bude čerpat.
Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně ano, paní zpravodajka nemá zájem. Členové vlády, paní a pánové, děkuji místopředsedovi vlády panu Havlíčkovi za jeho slova. To znamená, aby nekončil až v tom červnu, aby byl dříve. Ten návrh nakonec Sněmovna schválila. A k tomu se také váží i další kroky, které jste měli udělat. Jestli bychom o tom nemohli uvažovat, aby to bylo dříve, protože to si myslím, že pro ty lidi ztrácí logiku. I když ta vaše vnitřní logika těch opatření svým způsobem je funkční a ukázala se jako efektivní. Pokud jde o samotné rozhodnutí, kdy co otevřít, samozřejmě také závisí na tom, jestli budeme pořád plošně některé věci uplatňovat, nebo jestli z pohledu práce hygienické služby budou některé regiony v jiném režimu, třeba karanténním. To já myslím, že ještě chybí. Je potřeba přijímat ta nová opatření. Poslední poznámka se týká toho spíše příštího bodu, to je ochranných pomůcek. Já jsem přesvědčen, že je možné skončit ten nouzový stav, že je potřeba nastoupit i běžné praktiky pro objednávání řešení těch ochranných pomůcek jak pro zdravotníky, tak pro občany, tak například v těch jednotlivých provozovnách.
Tak já děkuji. Nyní pan poslanec Mihola s přednostním právem, připraví se pan předseda Rakušan.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření a myslím, že všichni pro to máme pochopení, a v tomto smyslu se určitě jsme schopni cítit všichni na jedné lodi. Bohužel pak v těch konkrétních věcech to tak úplně poznat vždycky není. Já mám pochopení pro otevření hobby marketů, určitě, ale tam do sebe pomalu vrážejí desítky lidí. Všichni ubezpečovali, že dnes se sejde krizový štáb. Pokud vím, krizový štáb se nesešel, takže informace odtud žádné nové tedy nejsou. Já myslím, že se tomu dá předejít. Doufám, že se ta věc nepotáhne tak, abychom opravdu si na podzim říkali zase, jaké škody přibyly a jak to musíme řešit, a zase se budeme scházet nad státním rozpočtem a dalšími opatřeními. Nevidím, nechci vidět všechno kriticky a černě, ale ty příklady, jak dlouho tady řešíme, tak vezměte si povinnou nebo nepovinnou maturitu z matematiky, tak se opravdu trošičku lekám. Takže děkuji předem a doufám opravdu, že nějaká nová informace zde zazní.
Děkuji. Já nevím, jestli ta předchozí dohoda platí, nebo ne, ale prosím.
Už pan kolega Mihola tady zmínil návštěvy na bohoslužbách. Prostě normální věřící to nechápe.
Proto si dovoluji znovu požádat, schvalme tu verzi Poslanecké sněmovny.
Pan senátor Zdeněk Nytra a jeho závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

Jak už to bývá v životě, na jedné i druhé straně jsou dobří i špatní. Bohužel ale jsou mezi námi občané, kteří si to takhle vyložili.

Problém úřadů práce.

Pak jsem tady něco slyšel o rovnováze mezi dvěma skupinami.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Než přednesu návrh usnesení, tak vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Potřebný počet hlasů máme nastavený. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Senát vrátil tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům máme v poště.
Kde byste je tak asi hledali? Takže důchody jste řekli, že musíme udržet, to se shodneme vzácně.
Je tady nesmírný hluk a ti, kteří vedou debatu o něčem jiném, než je tisk 812 v legislativní nouzi, prosím, veďte ho v předsálí. I odtud je slyšet hluk, protože jsou otevřené dveře z důvodů hygienických.
Nedivím se vám, já bych je taky nenašla, pokud nechceme naše občany, naše firmy frustrovat ještě více, než jsou frustrovaní teď. Anebo škrtneme investice? To taky máme za sebou. To taky asi nechceme, když motorem ekonomiky musí být právě investice. A to investice nejen 20. století, ale i 21. století. Nebo propustíme vojáky, policisty, celníky, hasiče?
Mám mimo rozpravu dvě přihlášky.
Proboha, komu ten povzdech adresujete, paní ministryně? Vždyť jste tady měli většinu. Já můžu vzdychat, že kdyby se neschválil zákon o státní službě v té podobě, ve které se schválil, no tak nemohli sedět estébáci ve vládě a spousta věcí mohla být jinak. Ale vy jste měli většinu. Tak na co si můžete stěžovat, že ten zákon byl upraven ve vaší vládní většině. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, s tím jsem se nehlásil. Já jsem se chtěl přihlásit ne proto, abych argumentoval o tom, jestli má, nebo nemá v době růstového cyklu dělat tříprocentní deficity, ať už jdeme ze sklepa, nebo z prvního patra. Je v zásadním rozporu i se stanoviskem Senátu. Senát ten návrh odmítl ne o hlas nebo o dva hlasy. To znamená, dvě významné instituce, Senát i Národní rozpočtová rada, pokládají tento návrh za škodlivý pro Českou republiku. To je jenom zpupnost a arogance!
Pane předsedo, máte slovo.
Mně to přijde korektní, protože kdyby paní ministryně vystoupila v rámci rozpravy, tak by paní předsedkyně mohla reagovat. Takhle jako nemůže, není to fér. Ale když má náhodou Národní rozpočtová rada jiný odborný názor než já, tak se na mě nezlobte, bude po mém. To je docela dobré, ale úplně to nefunguje. Tak jsem si dal tu práci a podíval jsem se do minulého volebního období na ten sněmovní tisk, jaké byly pozměňovací návrhy, co bylo přijato a co přijato nebylo. Ano, já jsem měl mnoho pozměňovacích návrhů, ale ta většina je odmítla. Ten tisk je v zásadě identický s tím koněm, kterého sem poslal Andrej Babiš. Já tomu nerozumím. Nic jsme tam nezměnili, respektive nic jste tam vy nezměnili, co jste měli většinu. Odmítli jste podanou ruku od opozice. Jakákoliv vládní většina si ten zákon kdykoliv ohne, když bude potřebovat něco udělat. A ta ústavní většina tam měla logiku, protože pak by existovala skutečně širší politická shoda.
Děkuji pěkně. Přitom je zřejmé, že každá firma, každý podnikatel, každá rodina v této době přehodnocuje výdaje a ptá se, zda výdaje, které naplánovala na začátku roku, jsou v kontextu dnešní krize stále stejně prioritní, nebo jestli náhodou neexistují výdaje, které je potřeba zaplatit jako důležitější, nebo jestli je možné nějaké výdaje třeba odložit na další roky, až zase bude ekonomicky lépe. Státní rozpočet je bezesporu odrazem hospodářské politiky. Připomínáme si to neustále, máme jedny z nejvyšších odvodů zaměstnavatelů za své zaměstnance, zdražujeme tak uměle pracovní sílu, což se projeví mimo jiné v těch krizových dobách tím, že budeme mít vyšší nezaměstnanost, než bychom mohli mít, kdyby ty odvody zaměstnavatelů za zaměstnance byly alespoň tak nízké, jako jsou v průměru v rámci vyspělých zemí OECD. Tam jsme skutečně na rekordní výši. Vždycky se říká, že jakákoliv krize je i příležitostí s tím udělat něco pozitivního do budoucna, odrazit se kvalitativně někam dopředu. Děkuji za pozornost, já tuto novelu nepodpořím.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pěkný večer. A jelikož tady poslední čtyři týdny navrhujeme opatření, která cílí na pomoc domácnostem v rámci ošetřovného, cílí na pomoc firmám, živnostníkům, ať už je to podpora kurzarbeitu, ať už jsou to eseróčka, lidé na dohody, ať už jsou to pendleři a tak dále, tak je logické, že prostě s tím jsou také spojené výdaje státního rozpočtu.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také velmi krátce zrekapitulovat stanovisko za hnutí SPD.
A jestli se na něco tohle nízké zadlužení hodí, tak právě na tohle. Protože i dneska, když - já neříkám, že jsme Amerika, a my sami samozřejmě to nevytrhneme, ale taky máme určitou možnost se z té naší recese dostat více, pokud dneska zabezpečíme to, co je nejvíc třeba: dostatek likvidity, cash, který strašně chybí, i v české ekonomice. Takže toto je zjednodušeně logika té situace. A já varuji před tím teď tady křičet proboha, teď se nezadlužujme, proboha, teď nezvyšujme deficit. Ta situace je úplně opačná. Nám dneska chybí soustředění se na obnovení likvidity v Česku. Takže prosím vás, nestrašme se dneska dluhy a nestrašme se dneska úplným opakem toho, co nám skutečně hrozí. Jak to, že nejde o sedm let? Jestli se stane to, že ta krize bude protrahovaná, tak je to na deset let!
Mám zde nyní tři přednostní práva.
Já ty standardní připomínky řeknu ještě ve svém standardním vystoupení, ve kterém půjdu v nějakém standardním pořadí, ale chci zareagovat na pana ministra Zaorálka, protože to prostě byla snůška nesmyslů, co jsme tady slyšeli, lží, nepravda, neznalostí. Pan Zaorálek řekl, že nejsme zadlužení. Jsme zadlužení. A co se týče toho Husáka, tak každý se inspirujeme od někoho jiného.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem poměrně dlouho mluvil o tomto zákonu, když jsme ho projednávali naposledy, takže teď budu mnohem stručnější a dovolím si mít jenom několik poznámek k probíhající debatě. Pan ministr Zaorálek, ve vší úctě k němu, tady prostě plete dohromady věci, které k sobě vůbec nepatří. Nikdo nepochybuje o tom, že v okamžiku recese, zvlášť recese tohoto typu, prostě musíme mít deficit. To nejde jinak zařídit. Ale jedna věc jsou fiskální stimuly v době recese a druhá věc je vysoký strukturální deficit v době růstu. A to je to, co vy teď navrhujete, pane ministře, jako člen vlády. V roce 2022 se přidává ještě větší růst. Po dvou letech růstu! Ne o fiskálních stimulech v dobách recese, ale o naprosté rozpočtové neodpovědnosti v dobách růstu! My tady diskutujeme o naší rozpočtové odpovědnosti a řízení veřejných financí v celé příští dekádě.